Zlepšuje podmínky podpory domácích investorů a usnadňuje podmínky pro personální zajištění investic odstraněním požadavků, aby zvyšovaly tlak na tvorbu nových pracovních míst.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Proč je ta změna? Budí to obavy, že v rámci tohoto jste se chtěl, nebo se vláda chtěla vyhnout tomu, aby u tohoto zákona zpracovávala analýzu RIA, aby se vyhnula celému legislativnímu procesu, včetně toho, aby tento zákon posoudila Legislativní rada vlády. Proto můj dotaz zní: Jak je to s tímto zákonem, proč to není vládní návrh zákona?
Dovolte mi přečíst další omluvy. Další interpelací byla opět interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci sliby pana premiéra. Ptám se paní poslankyně, zda vystoupí jako první.
Přesto dorazila dnes na interpelace, takže za to samozřejmě děkuji.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové. Na tuto interpelaci jsem písemně odpověděla. Jedná se zejména o zvýšení průměrného starobního důchodu asi o 900 Kč od 1. ledna 2019, pro důchodce starší 80 let je potom schváleno zvýšení procentní výměry důchodu o dalších 1 000 Kč a průměrný starobní důchod tak po zvýšení bude činit 13 286 Kč. Další je platba státu do veřejného zdravotního pojištění. Růst platů však není plošný, ale je diferencován podle jednotlivých profesí. A právě zvyšování státního podílu výdajů na investice je jedním z cílů současné vlády, o čemž jsem i včera několikrát informovala, a tím navazuje na trend, kdy od roku 2014 se soustavně navyšují kapitálové výdaje z národních zdrojů. Žádný seznam celkových slibů pana premiéra neexistuje.
Municipalita tam nechce jít a obsluha těch cestujících končí tím, že přijdou stejně k zamčené budově. Aby se nedemolovala.
Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.
To, že by ta budova byla v demoličním stavu, nevím.
Já k tomu přizvu pana generálního ředitele SŽDC. Ale pokud říkáte, že by městská část byla připravena tu budovu opravdu využít a zavázala se k tomu, tak by to mohlo tu situaci měnit. Ale pojďme se na to sejít a pojďme si říct, jaké jsou tam důvody. Já nemám důvod nevěřit tomu, že ta budova má své statické problémy nebo vůbec kvalitativní problémy, protože jinak by mi to, věřím, SŽDC do podkladů nenapsala. Ale pojďme to probrat.
Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Jana Kněžínka.
Ti, kteří nesplní složité administrativní povinnosti, už jsou stíháni pro přestupek. Za třetí, probíhá zde spor o zveřejnění výplatních pásek hradního kancléře Mynáře. V tomto sporu rozhodl soud, že je jejich zveřejnění ve veřejném zájmu. Mynář ovšem zveřejnění i nadále odmítá a staví se proti rozhodnutí soudu. Nezaslechla jsem, že by to bylo předmětem kritiky ze strany vlády. Tyto tři příklady jsou paradoxní. Vidím tendenci, podle které platí, že čím větší je množství prostředků, o kterých rozhodujete nebo spolurozhodujete, tím menší jsou zásahy do vašeho soukromí. Ano, uznávám, že případ hradního kancléře je specifický, když se protiví i soudnímu rozhodnutí. Signál, který to vysílá do veřejnosti, je ale dost hrozný. Co na tuto tendenci říkáte a co říkáte na její dopady na princip rovnosti před zákonem, který podle mého názoru porušuje jak Mynářovo ignorování soudního rozhodnutí, tak výběrové zahrnování mezi v uvozovkách rovné, jako se to děje v případech vládních poradců? Nestálo by celou tu koncepci transparentnosti promyslet? Těžko v některých úkazech nehledat účelovost. U někoho strašíme GDPR, u někoho ne. Co s tím, pane ministře?
Děkuji za úplně přesné dodržení času na interpelaci a já poprosím pana ministra o odpověď.
Nicméně na žádost takové informace budou poskytnuty.
Končíme interpelace na premiéra vlády České republiky a přikročíme k interpelacím poslanců na jednotlivé ministry. Vyzývám pana poslance Jana Zahradníka, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy pana Dana Ťoka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců.
Jeho jednání s vlastníkem o výkupu pozemku nevedla k dohodě, proto bylo přistoupeno k podání žádosti o vyvlastnění pozemku a bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění. Vzhledem k nepřiměřené ceně se ŘSD odvolalo proti té části výroku týkající se výše náhrady. Následně Krajský úřad Jihočeského kraje vydal rozhodnutí, ve kterém výši náhrady snížil zhruba na pětinu původní částky. Vyvlastňovaný tudíž proto využil zákonnou možnost a na základě jeho žádosti vyvlastňovací úřad rozhodl, že se provedené vyvlastnění zrušuje. V následujícím období proběhla řada jednání s vlastníkem, ale k dohodě jsme se bohužel nedostali, takže ŘSD proto na základě nového znaleckého posudku požádalo o vyvlastnění potřebného pozemku. Proti rozhodnutí o vyvlastnění se vlastník pozemku opět odvolal. Takže by se to možná jednodušším způsobem takto vyřešilo.
Děkuji.
Pan ministr má zájem o odpověď.
Budoucí vývoj asi bude takový, že se vypíše soutěž na nového zhotovitele. To je asi všechno, děkuji vám.
Děkuji.
Dneska odhadovat zpoždění nechci.
Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo. Děkuji.
Odběry podléhají povolení vodoprávních úřadů. My na ministerstvu si uvědomujeme, že se mohou vyskytovat případy, kdy množství odebrané vody překračuje povolené množství. Vodoprávní úřady ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí nicméně provádějí kontroly a za tato nerespektování vodoprávních povolení mohou udělit pokuty až do výše 500 tisíc korun.
Děkuji.
My budeme odebírat vzorky, jak jsem řekl, po celou dobu sezóny. Pokud dojde k překročení povoleného množství, tak o tom budeme přemýšlet a budeme to regulovat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane ministře, moje interpelace se týká aktuálních programů ministerstva, a to konkrétně výzev určených pro podporu materiálně technické základny sportu. Vaše ministerstvo aktuálně pro účely rekonstrukcí sportovní infrastruktury vyhlašuje dvě výzvy. Pro sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty a druhou, ve které mimo kluby mohou žádat ještě obce. Chápu ale, že výzva měla sloužit především k rekonstrukci městských stadionů. To podstatné je totiž v druhé výzvě, která je určena výhradně klubům. To jsou pro kluby obrovské peníze, které nemají ani některé prosperující kluby. Mít totiž našetřeno přes milion je opravdu vysoká částka. Ale ta výše 30 % je opravdu smrticí. Je to hodně a řada klubů, zejména opět ty malé, si skutečně není schopna na takovou dotaci sáhnout. Pane ministře, proto se vás ptám, zdali se nechystáte tyto podmínky přehodnotit.
Jelikož pan ministr není přítomen na dnešních interpelacích, bude odpovězeno na vaši interpelaci písemně. Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Kláru Dostálovou.
Stav těchto komunikací je velmi špatný a tyto menší obce a města si nemohou dovolit jejich opravy. Zajímá mě tedy, jestli tento váš slib stále platí a zda si ním stojíte a kolik financí se chystáte přidat na opravy těchto komunikací. Děkuji za odpověď.
Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Pávek na pana ministra Jana Hamáčka.
Takže v tomto směru se obávám. Velmi rád bych vyšel vstříc. Samozřejmě jsem připraven zprostředkovat, moderovat něco, nějaká jednání.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Vám zasílám v příloze se všemi spornými body v soudní pitvě.
Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Jana Hamáčka. Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Kupka na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče.
Děkuji moc za slovo.
Prosím, pane ministře.
Já jsem skutečně k tomuto kroku přistoupil na základě řady informací. A ona říkala, že neskončí, že je přesvědčena o tom, že všechno udělala správně. To zásadně odmítám.
Já se zeptám pana Kněžínka. Předpokládám, do Vánoc už to nestihne, takže předpokládám příští rok.
Děkuji a prosím o interpelaci paní poslankyni Maříkovou. Já také děkuji. Než pan premiér, kterého prosím o odpověď, dorazí k mikrofonu, přečtu omluvenky.
Jste tady vlastně mystifikovali lidi, že jsme pro něco hlasovali. Tento aspekt kritizovalo taky Rakousko. Takže my jsme byli zásadně proti, je na to usnesení vlády a to, co jsme slíbili - a já jsem hlavně slíbil občanům, že zruším kvóty do půl roku, a to jsem i udělal, v červnu ve čtyři ráno jsme to prosadili. A dneska navrhujeme v rámci Evropy, jak řešit ilegální migraci. No my chceme řešit uprchlíky mimo Evropskou unii. Ano, my jim pomáháme, aby nechodili do Evropské unie, aby zůstávali v Africe. To jsme i řešili teď v pondělí. Cizinci se zároveň mohou dopouštět přestupků souvisejících s pobytovým režimem, nelegální pobyt, nelegální práce, následuje řízení o správním vyhoštění a uložení zákazu vstupu na území EU, to řeší policie. Zároveň zrychluje i správní vyhoštění. Míří tedy na obě situace. Stačí tři pravomocně úmyslné trestné činy bez ohledu na výši sazby. Takže my chceme posílit ten proces, tu návratovou politiku, ano, a samozřejmě teď máme problém, protože senátoři se obrátili na Ústavní soud, který jim bohužel vyhověl z toho titulu, že když jsou vyhoštěni soudem, oni často do týdne přijdou s tím, že si našli partnerku a že se tady chtějí oženit. Takže my děláme konkrétní věci a platí to, že nepřijde ani jeden uprchlík. A nemystifikujte ty lidi.
Děkuji.
Ale po celkem vzrušené debatě, kdy jsem byl ubezpečen, že to nemá žádný vliv, a nemá to žádný vliv, bylo řečeno, že o té zprávě komisaře zkrátka nebudeme hlasovat, protože to nemá žádný vliv. Tam jsme se jasně vyjádřili. Myslím si, že lidi jasně viděli, že jsme slíbili to, co jsme řekli, že nepřijde žádný ilegální migrant. A já myslím, že veřejnost viděla, že ten hlavní pakt, který jsme řekli, že jsme proti z těch důvodů, které jsem četl, to jsme dodrželi. A to, co bylo v pondělí, je zpráva komisaře, která, znovu opakuji, nemá žádný vliv.
Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.
Tak přestaňte stále lidem říkat, že jsme něco podepsali. Nic jsme nepodepsali, nemá to žádný vliv. Nemá to žádný vliv! nejbezpečnější země na světě a 7. nejklidnější, ano? Takže já už jsem o tom mluvil.
Prosím, doplňující dotaz bude, tak prosím. Děkuji.
A já jsem za půl roku prosadil, že nebudou kvóty v Evropě, a to je podstatné. A teď řeším ilegální migraci do Evropy. A také se o tom bavíme a také vysvětlujeme našim kolegům, že jejich přístup je cesta do pekla. Máme 700 tis. ilegálních migrantů v Evropě, kteří by měli opustit Evropu. Naši bezpečnost jsme vybojovali a tahle debata o globálních paktech nemá žádný smysl.
Děkuji za slovo. Už tu dnes o tom byla řeč. Jako poslanec za Moravskoslezský kraj jsem pozitivně kvitoval pozměňovací návrhy poslance Lukáše Bartoně, který navrhuje přesun sídla agentury do Bruntálu. Bruntál je město v ekonomicky nejslabším regionu Česka. Jsou zde dlouhodobě nejnižší průměrné mzdy, nejvyšší nezaměstnanost, zanedbaná infrastruktura a několik dalších nelichotivých nej. Naopak, pokud by agentura zůstala v Praze, žádné druhotné investice ani rozvoj navázaných služeb to nevzbudí. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji za krátký a přesný dotaz a prosím pana premiéra o odpověď. Pan poslanec chce mít doplňující dotaz, tak prosím. Ještě to stihneme.
Děkuji. Infrastruktura je tam skutečně špatná. A sportovci tam jezdit opravdu muset nebudou.
Děkuji. Nevím, jestli pan premiér chce reagovat na doplňující dotaz.
Tak potom vlastně nemusí sedět nikde, když to bude všechno elektronicky.
Já si myslím, že to by tomu pomohlo, protože tam nejde o to, že bychom se s těmi lidmi neuměli bavit. Ale jsou svázáni zákonem a jsou svázáni tím, že když to poruší, tak na ně přijde NKÚ a řekne, že tady neoprávněně vyplatili prostředky státu.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Jak všichni víme, předfinancování evropských projektů probíhá z českých zdrojů, tedy z národního rozpočtu. Jak vysoké tyto finanční prostředky z našeho státního rozpočtu doposud byly. Potom se zároveň táži, o kolik konkrétních dotačních projektů se v danou chvíli jednalo. Ten dotaz je celkem jednoduchý. My víme, že holding Agrofert je kumulátorem velkého množství dotačních prostředků, a my se ptáme, zda tyto finanční prostředky byly Agrofertu vyplaceny z českého národního rozpočtu, tedy z peněz českých daňových poplatníků. Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zhotovitel, to je sdružení TGS Joint Venture, měl stavbu původně předat již před třemi týdny. Nyní na opravě dálnice pracuje firma, kterou ŘSD vybralo bez soutěže formou jednacího řízení bez uveřejnění. Práce na posouvání betonových svodidel znamenají, že doprava je stahována do jednoho jízdního pruhu a opět kolabuje. Tvoří se kolony - to je informace třeba z dnešního rána. Z vašeho vyjádření plyne, že stát bude po firmě Geosan vymáhat penále. Jak velké penále bude stát po firmě vymáhat? Za druhé: Vzhledem k tomu, že je nyní nutno okamžitě vypsat novou smlouvu tak, aby na jaře na úseku mohla začít pracovat další firma, jaké je očekávané zpoždění stavby a reálný cíl dokončení prací? A za třetí: Existovaly ve smlouvě s Geosan Group kontrolní dny? Jak bylo řešeno neplnění dílčích termínů? Děkuji vám za odpovědi.
Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.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
To, že jsme posunuli ta svodidla tak, aby tam vznikly dva plnohodnotné pruhy, bylo rozhodnutí z pondělí. Takže to zúžení bylo v podstatě zcela zásadní nutností toho, aby se ta svodidla posunula. Takže máte pravdu, že tam kolony byly. Souhlasím, byla tam asi hodinová zpoždění ve špičkách. Nicméně chtěl bych oznámit všem, že práce skončily. Svodidla jsou posunuta, jezdí se ve dvou plnohodnotných pruzích a dělá se tam údržba, tak jak se má. Takže v tomto okamžiku, nebo už dobré dvě tři hodiny ty práce jedou. Na dálnici jsou nějaké kolony, ale jsou kvůli zvýšenému pohybu vozidel u Brna. A je tam ještě jedna nehoda, myslím, že směrem na Vyškov. Co se týče vztahu s tímto konsorciem, vezmu to od začátku. Samozřejmě v takové smlouvě jsou dány milníky a jsou dána penále. Já bych jenom chtěl říct jednu věc. Samozřejmě, že od začátku na této stavbě byly veškeré kontrolní mechanismy, byly kontrolní dny. Takže oni dostali konečný milník, že mají dokončit tu stavbu do konce listopadu. Bohužel ta firma, jak jsem říkal, se začala, nebo to konsorcium se začalo rozpadat. Dokonce se nám tam stávaly paradoxní věci, nebo jim se stávaly paradoxní věci, že tím, jak si neplatili, tak si dokonce kradli techniku. Takže tam vyšetřovala policie krádež bagru.